Myslím, že samotný název ať už těch zákonů, nebo nařízení vlády z první republiky nám dá za pravdu a že se můžeme shodnout a poměrně rychle tento tisk posunout do druhého čtení. Neumím si představit, že by někdo z členů Poslanecké sněmovny skutečně vystupoval proti tomu, abychom zrušili například tyto zákony či nařízení vlády.
Mimochodem, když tady mluvím o situaci těch opozičních návrhů, tak zvlášť u tohoto návrhu mi to připadá hodně zvláštní, protože tento návrh, náš návrh na zrušení superhrubé mzdy, přece odpovídá tomu, co také máte v programovém prohlášení, které zřejmě jsem si přečetl lépe než vy. V programovém prohlášení vlády čtu - zrušíme superhrubou mzdu u daně z příjmů fyzických osob. Tak vážená vládo, vážení členové vládní koalice, dnes můžeme začít. To jsou závazky, které tady různým způsobem artikulují členové současné vládní koalice už šest let. A nestalo se nic. Přišli jsme s tím, v srpnu 2018 jsme to předložili jako hotový materiál, a výsledek je, že se tady o tom ani nemůžeme bavit. Myslím, že občané si zaslouží, abychom udělali tento vstřícný krok, tímto zákonem se zabývali.
Dalším v pořadí je pan poslanec Vít Rakušan.
Dobré ráno, vážené dámy, vážení pánové, vážený pane předsedající. Já jsem se také přihlásil dneska, dokonce dvěma přihláškami, do diskuse o programu jednání. Ono se totiž skutečně ukazuje, že se nám nedaří, i přes proklamace vládní většiny, zařazovat opoziční návrhy. Ty opoziční návrhy leží v systému dlouhé měsíce, vlastně už můžeme po těch dvou letech říci, že tam leží i dlouhá léta. Dostanou číslo sněmovního tisku, na grémiu se pokoušíme našimi zástupci vždycky zařídit to, aby se dostaly na program jednání, přičemž odpovědí nám často bývá - bohužel - právě to, že jakoby těmi opozičními návrhy jsou přece senátní vratky. Nedostává se na ně potom i se směšnou argumentací třeba pana premiéra, že nás vlastně o té věci chce informovat, jak o našem předsednictví v Evropské unii, chce nás o tom informovat, ano, když má tu možnost. Máme tady víc politických uskupení, která danou věc ve svém programu měla obsaženu, a bohužel se prostě k tomu projednávání tady ne a ne dostat. My se skutečně domníváme, a z médií se dozvídáme, že přes 100 úřadů a státních institucí vyplatilo v roce 2014 až 2018 na náhradách škod a pokutách bezmála 2 miliardy korun. My tedy říkáme jednoduchou změnou zákona, pojďme z té dobrovolnosti, stát může vymáhat, udělat prostě povinnost, stát musí vymáhat. My na městech jako starostové jsme stále konfrontováni s realitou toho řádného hospodáře a stejně tak by se přece měl chovat stát, když někdo má způsobenou nějakou škodu, v tom případě tu škodu má stát vymáhat. A já znovu říkám, to byla součást programu hnutí ANO, ten bod jsem tam našel. A opět, ani to, co je v programu hnutí ANO, prostě není na půdě Poslanecké sněmovny projednáno, protože se to teď nehodí. Dovolte mi ještě říci, jak to reálně bylo s vymáháním způsobené škody. To je smutné. To je asi vítěz v té soutěži o nevymáhání pokut v rámci České republiky. Já bych chtěl apelovat na to, aby poslanci tentokrát schválili zařazení daného bodu na program jednání.
Turecká invaze tuto humanitární krizi pouze dále prohlubuje a zvýší utrpení civilního obyvatelstva včetně žen a dětí; Poslanecká sněmovna odsuzuje invazi Turecka na území Sýrie jako porušení mezinárodního práva; Tento zločin, stejně jako mnoho dalších, musí být vyšetřen a pachatelé potrestáni;
Já vám děkuji. Ptám se, zda ještě někdo v podrobné rozpravě. Jestliže tomu tak není, podrobnou rozpravu končím. Nyní tedy přistoupíme k hlasování. Já předpokládám - ano, je zde žádost o odhlášení, které jsem právě vyhověl. Je k tomu nějaká námitka? Pane zpravodaji, máte k tomu něco? Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Tento návrh přijat nebyl. Konzultovali jsme průběžně tento návrh s předsedy ostatních klubů. Tady jednotná shoda na věci není. Nijak nehodnotím ten návrh. Možná by to ani nebylo tak důstojné teď ke konci jednání, držet minutu ticha. Takže já vám všem děkuji. Přerušuji schůzi.
Já jsem dnes kontaktoval mnohokrát zde zmiňovanou i v negativním světle neziskovou organizaci Člověk v tísni. A je potřeba si uvědomit, že naši občané, naši humanitární pracovníci v současné době v této oblasti jsou, pracují, tuto oblast budou muset pravděpodobně opustit, ale bylo by dobré, kdyby naše vláda a naše politická reprezentace, naše diplomacie myslely i na to, že tito lidé si zaslouží podporu, a měli bychom dostát i tomu, co České republice dělá dobré jméno, abychom v této oblasti byli schopni poskytnout účinnou humanitární pomoc všem trpícím. Mně je skutečně líto, že jsme v proslovu premiéra vlády České republiky právě na začátku neslyšeli ta slova, která jsme asi všichni trochu očekávali. K tomu tady v Poslanecké sněmovně nedošlo. A já si skutečně myslím, že jsme byli svědky projevu, který prostě nebyl hoden úřadu premiéra vlády České republiky. Byl to projev plný obhajování vlastní osoby, ale nebyl to projev státníka, který by jasně a pregnantně definoval, co za hrůzu se v současné Sýrii odehrává. Myslím si, že pan premiér propásl obrovskou šanci to svými slovy jako nejvyšší představitel exekutivy jenom podpořit. Děkuji za pozornost.
Vítám to, že předsedové všech poslaneckých klubů se sešli a společně vytvořili usnesení, se kterým ani my nezařazení poslanci, se kterými nebylo původně konzultováno, nemáme žádný zásadní problém. Vůbec tady dnes nezaznělo, proč musí turecký prezident naříkat a plakat, že má na svém území miliony syrských uprchlíků, kteří ho stojí miliardy dolarů. Vůbec tady dnes nezaznělo, že i Spojené státy, které opustily své kurdské spojence, byly na území Sýrie také nelegálně. Vůbec tady dnes nezaznělo, že Turecko dlouhodobě a systematicky zásobovalo zbraněmi islamistické teroristy.
Nikoho nevidím. Mám tu faktickou poznámku. Pan poslanec Grospič.
A to si myslím, že je velice závažný moment, který by neměl být opomenut ani v Poslanecké sněmovně, ani na úrovni české diplomacie.
Děkuji, pane poslanče. A je zde ještě jedna faktická poznámka. Pan předseda Petr Fiala.
Tak prosím vás, příště tedy neodsouhlaste dohodu, na které jsme se všichni domluvili, ať my ostatní nejsme znevýhodněni.
Ptám se, zda ještě někdo do všeobecné rozpravy. V tuto chvíli nikoho nevidím, všeobecnou rozpravu končím. Pane zpravodaji.
Děkuji. Jenom krátce. Tolik snad v tuto chvíli od mě.
Zní: "Poslanecká sněmovna konstatuje, že současná situace v Sýrii je vyvolaná nelegitimními akcemi mnoha států, jež podporovaly i extremistické islamistické síly, které se terorem snažily svrhnout legitimní syrskou vládu."
Já se omlouvám, ale já vás můžu oslovovat přímo, říkali kdysi. Takže já nevím, jestli paní poslankyně také tohle pochopila, že tady bude nějaká akce. Já jsem to nepochopil. A kdo to pochopil? Vždyť to slyšel celý svět, tenhle jeho projev! Já jsem prezidenta Erdogana potkal, my jsme měli recepci, v úterý večer. Pan velvyslanec Kmoníček byl u toho. Chci dále ten projekt analyzovat. Takže AB chce projekt dále analyzovat s experty na region a migraci. A teď pozor - upozornil, že peníze z EU nejdou do tureckého rozpočtu, nýbrž neziskovým organizacím. V zájmu zajištění základních služeb pro obyvatele by zde mohly být vybudovány i školy a nemocnice. O migrační otázce, protože já jsem se ho zeptal, jak je na tom, my jsme všichni byli v New Yorku čtyři pět dní, všichni, jestli už o tom hovořil. A já jsem se ho ptal: A mluvil jste už s prezidentem Trumpem? A on říká: Ne, čekám na termín, a když ho nedostanu, vrátím se. To jsou zápisy, které dělá protokol. Takže já samozřejmě jsem do Turecka šel proč? To byla hlavní témata mé cesty. A samozřejmě ekonomická mise. Turecko zadržuje migranty pro mír Evropy, která se není schopna dohodnout ani na kvótách. Evropa zažívá posledních pět let klidné období, zatímco Turecko situaci aktivně řeší. Ocenil plán Turecka investovat do nárazníkové zóny v severní Sýrii, tak jak všichni, tak jak Spojené státy s ním jednaly dlouho. A co tam vyřešili tedy?
Musí s tím souhlasit jak zaměstnavatel, tak zaměstnanec.
Děkuji. S faktickou poznámkou nyní vystoupí pan poslanec Václav Klaus. Připraví se pan poslanec Patrik Nacher s faktickou poznámkou.
Dobrý den. Proč, už jsem říkal několikrát. Ale faktická poznámka slouží jako reakce na předřečníky.
Spíše myslel asi petici, ne referendum. Teď mluvil o hromadných žalobách. Institut hromadných žalob u nás neexistuje.
Děkuji.
Úplně jiné věty a úplně jiné floskule. Já jsem se ptal, jaký na to mají názor. První byl, že v tom senátním obvodu není žádný velký hypermarket, aby si mohli levně nakoupit, že ty hypermarkety jsou až ve Zlíně. To je strašně důležité. To je stanovisko SPD.
Děkuji. Prosím, máte slovo.
Už přestaňte urážet sociální demokracii. Jestli jste to nezaznamenal, doporučuji si přečíst pár tisků a trošku historie. Konkrétně vám to rád vysvětlím, protože jsem přes deset let dělal v nepřetržitém provozu. A vím, co to je nebýt se svým dítětem doma na Vánoce, vím, co to je nebýt se svými přáteli na Silvestra, vím, co to je chodit do práce vždycky, když zaměstnavatel pískne. Což chápu, že tomu vy nerozumíte, protože takový problém jste nikdy neměl.
Nyní vaše vystoupení, pane poslanče, k faktické poznámce.
Děkuji. Proto si myslím, že mám pravdu a že historie a čas mi dá za pravdu.
V ten okamžik si nemůžete rozhodnout: chci ve svátek mít zavřeno. Neumožňuje vám to nájemní smlouva. V ten okamžik, i když je to pro vás nevýhodné, musíte otevřít. Takže se svobodou jednoho zaniká svoboda druhého. Dohoda je vždycky o právech toho silnějšího.
Pane poslanče, skončil vám čas k faktické poznámce. Nyní pan kolega Jan Skopeček, připraví se pan kolega Bláha.
Já za klub ODS musím říct, že my samozřejmě podpoříme senátní verzi zákona, která navrhuje zákon zrušit jako celek. Byli jsme od samého začátku proti tomuto hloupému návrhu, který podle mého názoru nemá jakýkoliv smysl a v realitě přináší chaos. Byť jsem člověk, který se o státních svátcích věnuje raději jiným činnostem než nakupování, tak jsem poslední svátek, kdy byla regulována otevírací doba, navštívil jedno pražské obchodní centrum. Realita v tom obchodním centru byla taková, že prodejny, které měly nad ten povolený rámec, byly uzavřeny, všechny ostatní malé obchůdky, kavárny, restaurace byly otevřeny. Musela tam být bezpečnostní služba, musel tam být úklid, museli tam být i zaměstnanci malých obchodů. Jaký to má smysl, takto segregovat, takto dělit malé prodejny od velkých? Vždyť to nemá hlavu ani patu. Protože my tady regulujeme svobodné rozhodnutí majitele obchodu, který používá svůj vlastní majetek na své vlastní riziko, platí z něj daně, a my mu omezujeme, aby tento svůj vlastní majetek využíval, aby podnikal, aby získal ekonomický zisk, ze kterého bude následně státu platit daně, které my tady všichni tak velmi rádi přerozdělujeme. Takže samozřejmě omezujeme svobodu volby toho podnikatele. Omezujeme i svobodu volby spotřebitele. Já si myslím, že stát tu není od toho, aby určoval lidem, co mají ve státní svátek dělat. Mělo by to být prostě rozhodnutí jich samotných. Kolegyně, kolegové, přece i ten zaměstnanec podepisuje svobodně pracovní smlouvu.
To přináší i českým občanům určité zjednodušení administrativy v případě, že předkládají českým úřadům dokumenty v cizím jazyce, ale stejně tak jako když předkládají v zahraničí dokumenty české. Sněmovna schválila ten návrh dne 12. července 2019 a pak jsme ho postoupili Senátu. První pozměňovací návrh Senátu má sloužit ke zkrácení doby uložení matriční knihy úmrtí u matričního úřadu ze 75 na 50 let. On pouze využívá otevření toho matričního zákona předloženým návrhem novely. Aby byly konsenzuální a taky v praxi proveditelné.
Prosím, paní senátorko.
Vážený pane předsedající, vážené poslankyně a poslanci, dovolte, abych před vás předstoupila a pozdravila vás s podvečerem, téměř 19. hodinou, se čtvrtým vráceným návrhem zákona, který jste nám poslali do Senátu. Ano, my můžeme čekat na další novelu, která byla předložena vládou. Ale ta velká novela, která je připravena, je teprve na začátku a podle jednání, které jsem měla, je zřejmé, že bude ještě mnoho a mnoho diskusí o obsahu této novely, protože ona je docela, řekla bych, kontroverzní, tak jak už přicházejí podněty od různých archivářů nebo od těch, kteří s archiváliemi pracují. Je o tom, že na matrikách leží matriční knihy úmrtí a ty matriční knihy úmrtí tam musí ležet ještě 70 let od posledního zápisu. To je opravdu dlouhá doba. Nicméně jiný paragraf říká a platí, že po 30 letech od posledního zápisu už mají matrikáři zajišťovat přístupnost do těchto knih. Některé znáte. Budovaly se oblastní archivy, budovaly se okresní archivy, jsou tam specialisté, tak místo toho 45 let tyto matrikářky poskytují tyto matriční knihy. Co se děje s těmi matričními knihami? Jsou to vzácné knihy. A v žádném případě zejména na malých obcích nejsou schopni starostové, matrikářky zajistit, aby byly uloženy v dobrých technických podmínkách. Aby byly v prostoru, který je klimatizovaný, aby nebyly poškozovány. Má tedy opravdu smysl tu dobu zkrátit. Pan ministr, já rozumím, že to není jeho obor, a má informace, které dostal, ale říkal - to by byl kolaps. No to opravdu tak v praxi není, znovu jsme to prověřovali. My máme informace, že někdy i několik let. Stejně tak to znamená, že by oblastní archivy, které mají prostor, mohly okamžitě tyto knihy vzít, tyto matriční knihy úmrtí, a mohly by je digitalizovat. Co to znamená? Znamená to, že by urychlily hledání v těchto matričních knihách, že by urychlily přístup. Ano, my máme problém se stavebními procesy. Proč nám stavební řízení zůstávají stát? Zůstávají stát, protože dohledáváme vlastníky. A zeptejte se každého, kdo buduje liniovou stavbu, jaký s tím má problém. Senát přichází s tím - zkraťme tuto dobu. Neříkáme zcela, že bychom rušili tuto dobu, ne. Ale chceme opravdu tu dobu zkrátit a pomohlo by to. A teď si představte menší obec, kde mají jednu úřednici, která zastává matriku a řadu dalších a dalších úkonů.
On řekl, že je potřeba respektovat svobodnou vůlí zákazníků a majitelů obchodu. Stojíme za nimi plnou vahou tím spíš, že většina zaměstnanců v obchodech jsou ženy. Dámy a pánové, ještě si dovolím jednu poznámku. Já si dovolím z toho usnesení Ústavního soudu citovat jenom pár vět. Ten text pokračuje dál. Já přečtu jenom z jeho závěru. Ústavní soud uzavírá, že napadený zákon obstojí v testu racionality. Rozhodnutí o tom, které státní svátky a dny pracovního klidu a kolik těchto dní je namístě podpořit zákazem určitých pracovních činností je věcí legislativního uvážení. Já věřím tomu, že naše legislativní uvážení bude takové, že zaměstnancům a zaměstnankyním v obchodě umožníme trávit těch sedm a půl dne se svými rodinami a vědět dopředu, že je budou mít k dispozici. Ještě možná tady byla debata o tom, jak je to ve srovnání se světem. Nebudu recitovat všechny státy západní Evropy, snad jenom ty, které jsou v našem bezprostředním okolí, tedy v tom středoevropském prostoru. Slovensko má uzavřeny všechny provozní jednotky o všech státních a ostatních svátcích. Maďarsko má 14 státních a ostatních svátků, kdy jsou provozní jednotky také uzavřeny. Polsko má také 14 státních a ostatních svátků a také má provozní jednotky uzavřeny. Myslím, že žádné problémy nenadělal. Myslím, že se to osvědčilo a mělo by to tak zůstat.
Děkuji paní kolegyni Gajdůškové.
Tak učiním tu výjimku. Já podpořím obě verze. Samozřejmě senátní verze je lepší. A teď k těm pohádkám, které tady paní poslankyně říkala. Bez zákona! Představte si to. A promluvila pěkně o historii české státnosti. A na Velikonoční pondělí, to vymysleli komunisté, asi aby se zapomnělo na Velký pátek, tak slavíme.
Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Nyní faktická poznámka kolegy Bláhy, Sklenáka, Kalouska a Dolínka.